Neexistenci politických náměstků jsme požadovali i my. Byl to dokonce náš písemný požadavek a při jednáních, která jsme vedli s vládní koalicí, nám nakonec po několika jednáních nezbylo v zájmu společné dohody, než akceptovat poměrně pevné stanovisko koalice stran pánů Babiše, Bělobrádka a Sobotky, kteří prostě trvali na zachování politických náměstků. Myslím, že je potřeba naprosto jasně vědět - tady bylo jasné stanovisko stran Babiše, Bělobrádka a Sobotky, kteří si tento zákon neuměli představit bez politických náměstků. Jsme připraveni spolu s vládní koalicí tuto dohodu dodržet, předpokládáme však, že bude vládní koalice ve svém názoru jednotná. Jestliže 25 let po listopadu 1989 uznáme, že to je odpovídající vzdělání pro státní správu demokratického státu, myslím si, že se v mnohém vysmějeme odkazu té listopadové revoluce, jejíž 25. výročí budeme slavit. Druhý pozměňující návrh pana poslance Korteho je pragmatičtější a možná pro někoho i lépe pochopitelný.
Celá řada oblastí je normou řešena nedostatečně, špatně, nebo jejich řešení zůstává zcela opomíjeno. Pro mě osobně je nejvíc nepřijatelný princip výběrových řízení. To, že státní správa je částí politiky státu, tak to vždycky bude a na tom se určitě nic měnit nebude. Ale že politický výběr bude prováděn napříč celou státní správou, tak to si myslím, že už je špatně. Jak jinak si vysvětlit, že je zde možnost výběrové řízení zrušit kdykoliv, když se představenému vítězní uchazeči nebudou zdát dostatečně vhodní? Jak jinak si vysvětlit to, že výsledky výběrového řízení nejsou závazné a že vítězný uchazeč může být přeskočen jiným politickým favoritem? Nikdo přece nemůže říct, že tento způsob výběru je nezávislý a apolitický. Cílem toho všeho je jen vytvořit dobře fungující stroj na nějaký stranický a kamarádský aparát. Protože jsou to lidé, které bude muset někdo zaplatit. Myslím si, že ty platy nejsou malé. Tak z jakého důvodu tam tedy ten politický náměstek bude?
Dovolte mi už jen krátkou legislativně technickou poznámku.
Krásné dopoledne, dámy a pánové. Já bych měla velikou prosbu na pana ministra vnitra Chovance případně na pana premiéra Sobotku, protože se množí spekulace o tom, zdali toto znění služebního zákona má nějaký dopad na zákon lustrační. Jenom mě mrzí, že teď odchází pan ministr vnitra... Jde to prověřit, dobře, děkuji .
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pěkné dopoledne. Hnutí vychází z toho, že se něco někam pohne. Ale jestliže se udělá dohoda, tak zcela zásadní věcí dohody je to, že se s ní nehýbe na základě momentálního hnutí a zůstává dohoda dohodou, protože to je věc, která funguje mezi džentlmeny. Jestliže bychom měli vycházet z toho, kam se momentálně pohne něčí názor, tak nebude možné tvořit žádné dlouhodobé dohody a není možné vycházet ze žádné stability. Tyto dohody přinesly smír směrem k této novele a zajistí minimálně delší životnost této normy, než jsou tři roky, potažmo jiná vláda, která velmi usilovně tuto normu překope, a tak zcela zásadním způsobem ohrozí a destabilizuje život 65 tisíc lidí v této republice. Naopak tento paragraf je pojistka proti takovéto politické zlovůli. Je to pozměňovací návrh pana kolegy Plíška. Tato myšlenka u lidovců má zastání. To, co ovšem vnímám na celém procesu tvorby a domlouvání služebního zákona, je to, že jsme se celou dobu snažili aktivně o změnu politické kultury, kterou reprezentuje Poslanecká sněmovna. Na to ať si odpoví každý z vás.
Hezké dobré poledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci.
Protože se množí dotazy na to, jak bude organizován dnešní den, tak si vám dovolím navrhnout následující postup. Samozřejmě nechci nějak předjímat vývoj debaty na této schůzi, nicméně předpokládám, že v nějakém momentě tato schůze skončí. Doufám, že to takto všem vyhovuje a nejsou proti tomu námitky. Nyní by vystoupil pan poslanec Fiedler.
Dobré dopoledne, pane předsedo, dobré dopoledne, dámy a pánové. Pane předsedo, mohu vás ujistit, že nebudu hovořit tak dlouho jako kolegové, že jsem si vědom toho, že dnes je středa a jsme ve třetím čtení. Vytiskl jsem si zprávu, která byla na teletextu České televize a je krátká, dovolím si vám ji tady přečíst. O tom, jak to potom dopadá v praxi: Firmám zakázky za dary politickým stranám? Uvádí to výzkum Centra aplikované ekonomie, podle něhož je ze studie zřejmé vysoké riziko střetu zájmů. Zpracovali úplnou databázi darů politickým stranám posledních let a propojili s informacemi o zakázkách, dotacích a jiných rizikových faktorech. Výsledky ukazují na zásadní problém v systému financování a kontroly politických stran, uvedl předseda sdružení Jiří Skuhrovec. Nyní k jiné věci. Zaznělo tady dnes několikrát, že řada z vás, kteří jsou tady přítomni v této Poslanecké sněmovně, vlastně nesouhlasí nebo je proti těmto politickým náměstkům a že to je důsledek nějaké politické dohody. A já teď znovu trošku odbočím, protože už jsme nějakou dobu od začátku fungování této Poslanecké sněmovny v novém složení, a ocituji jednu větu z Ústavy České republiky, která hovoří o poslaneckém slibu. Jen výňatek. Článek 23 odst. 3: "Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." A já tedy budu velmi zvědav, jak ti, kteří tady veřejně deklarovali, že s těmi politickými náměstky nesouhlasí, jak budou hlasovat o pozměňovacím návrhu poslaneckého klubu Úsvit, který navrhuje jejich zrušení. Zda tedy budou hlasovat podle svého názoru, podle svého svědomí, anebo budou hlasovat podle politických dohod a politikaření. Sledujme to všichni, i občané.
A já jenom jsem byl upozorněn, že se mi tady trošku pomotaly schůze a jejich čísla.
Děkuji za slovo, pane předsedo. To znamená k tomu velkému komplexnímu a potom k tomu druhému, malinkému komplexnímu ke komplexnímu. Jde o to, že v přepracovaném komplexním návrhu se v tomto případě nezohlednil posun paragrafu oproti předcházejícímu komplexnímu návrhu.
Hezké dopoledne, dámy a pánové, pane předsedající, vážená vládo. Služební zákon řeší tato Sněmovna už velmi dlouho. Schválení kvalitního služebního zákona mají ve svém programu všechny politické strany, které jsou zde v Poslanecké sněmovně. Vzhledem k tomu, jaká pozornost je služebnímu zákonu věnována, kolik času se strávilo na projednávání, tak bych očekával, že postupem času se bude tento zákon pilovat, že se bude zlepšovat, aby byl alespoň trochu bratelný. Experti a odborníci, kteří se služebním zákonem zabývají, měli sice k původnímu návrhu určité výhrady, ale rozhodně ho brali jako dobrý základ. Dobrý základ je odpolitizování a stabilita státní správy. To, co tu dnes máme, tak to nepodporuje téměř nikdo v odborných kruzích. Je to takové pozlátko. Vláda si odškrtne, má splněno.
Když jsem se díval do jednacího řádu Poslanecké sněmovny, tak hlasování lze zpochybnit pouze bezprostředně - a už jsem to tady vysvětloval v červnu, že ať se dívám do jakéhokoli výkladového slovníku českého jazyka, tak bezprostředně znamená okamžitě. To znamená, my se tady v případě tohoto hlasování zdržíme. A znovu zdůrazňuji, ne proto, že bychom byli proti zelené naftě, tam už jsme hlasovali pro v červnu, ale protože jsme prostě principiálně proti tomuto způsobu ohýbání postupů v Poslanecké sněmovně.
Máte slovo. Máte slovo.
Jinými slovy, senátoři ze sociální demokracie se snaží zachránit poslance ze sociální demokracie, kteří svým hlasováním postupovali protiústavně. Měli jsme pravdu v této věci a máme pravdu ve spoustě dalších věcí. Měli jsme pravdu v tom, když říkáme, že pan premiér postupuje při vyjednávání o postu evropské komisařky špatně, že to nedopadne dobře. Výsledek je pro Českou republiku velmi nevýhodný a je to prohra pana premiéra. A měli jsme pravdu i ve věci služebního zákona, když jsme říkali, že jsme připraveni ke konstruktivnímu jednání, že nám jde o to, abychom dosáhli lepšího zákona, než jaký byl předložený návrh, a nakonec jsme ho také dosáhli. A jak vidíte a dáváte nám to svými činy najevo, měli jsme pravdu i v této věci a vy jste se tehdy mýlili. To se týkalo těch obchodníků, kteří mají zásoby cigaret se starými kolky ve skladech a byli by neoprávněně postiženi. Nicméně upozorňovali jsme také na neproporční zvýšení cen levnějších a dražších cigaret, tedy zahraničních a vlastně domácích výrobců, a tento náš požadavek na stejné zvýšení vyřešen nebyl a i z těchto důvodů jsme hlasovali proti tomuto návrhu a na tom se ani tentokrát při jeho vrácení ze Senátu nic nezmění. Občanští demokraté v minulosti dosáhli zrušení této neoprávněné výhody, protože jsme byli přesvědčeni, a jsme přesvědčeni nadále, že zelená nafta vytváří nerovné podmínky na trhu a že se vyplácí pouze velkým podnikatelům v oblasti zemědělství. To bylo třeba snížení spotřební daně pohonných hmot pro všechny, to je mnohem efektivnější, spravedlivější a nakonec i pro stát výhodnější. A když mluvím se soukromými zemědělci, tak mi řada z nich říká, že o takovouto politiku státu nestojí. Byli by mnohem raději, kdyby stát nedeformoval trh těmito typy dotací a různými, ve svém důsledku diskriminačními opatřeními. Podle nás tato novela tyto podmínky nesplňuje, proto jsme ji nepodporovali a z věcného hlediska ji ani nepodpoříme. A nepodpoříme ji ani z formálního hlediska, protože podle nás toto spojení dvou nesouvisejících novel je sice asi rozumným krokem z hlediska hrozby ústavní stížnosti, ale v každém případě je krokem nekorektním a nesprávným.
I KDU-ČSL je tady pro občany, je stranou občanů, všichni naši členové jsou občané, naši voliči jsou občané, takže i my jsme tady pro občany. Chtěl bych říct, že centrální nákupy jsou určitě dobrá věc, a doporučuji Ministerstvu financí, aby se podívalo, jak v některých našich obcích, a dokonce i krajích se postupuje v rámci centrálních nákupů. Funguje to, obzvláště u energií a některých dalších služeb, jako jsou mobilní operátoři. Já bych jenom doporučil, abychom se drželi dohod. Myslím si, že pokud se na něčem dohodneme, aspoň my na horách jsme zvyklí si plácnout, a pak to platí, a ne neustále měnit svoje dohody.
Ještě faktická poznámka pana poslance Okamury, potom faktická pana poslance Klána.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych jenom rád navázal na tuto diskusi. Takže vidím, že je tady celá řada politických stran proti politickým náměstkům, proti tomu, aby byly jmenované pozice bez výběrového řízení. Takže prosím, podpořte ho.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Uvědomme si, že v současnosti jsou politickými náměstky všichni, kdo jsou na těch ministerstvech. Tam jsou v současnosti všichni političtí. Tento zákon to má trochu určitým způsobem změnit, takže náměstci pro řízení sekce nebudou političtí. Ale bude muset, pořád. Takže ne že bude si tam jen tak dělat, co chce, bude chodit kam chce, jak chce, jak se mu zlíbí. To, dámy a pánové, opět nevěstí nic dobrého. To je ve stručnosti naše stanovisko.
Vyčerpal jste svůj čas, ale vzhledem k tomu, že teď je ten moment, kdy došlo na řádné přihlášky, tak můžete zůstat a přednést svůj původní příspěvek, pane poslanče, bez časového limitu v obecné rozpravě.
Takže ještě jednou hezký den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu KSČM ke služebnímu zákonu, který zde budeme dneska hlasovat ve třetím, tedy závěrečném čtení. Já si tady musím povzdychnout, protože tento služební zákon my už tady projednáváme od ledna letošního roku a máme už září. To je nepopiratelný fakt. Nicméně podle nás tato podoba služebního zákona nezajistí odpolitizování státní správy. Jeden ten argument už jsem tady říkal a to jsou političtí náměstci. Stačí bohatě jeden, protože když tam budou dva, tak si představím jako tři ministry, takže potom ten ministr, který řídí ministerstvo, tam bude k čemu? To si položme otázku, co on bude potom dělat ten ministr, když tam budou dva jeho zástupci a ještě docela slušně placení. Tam je napsáno, že se dlouhodobě osvědčil. Co to je, to slovo dlouhodobě osvědčil. Je to prostě takzvané gumové slovo, jak my tomu říkáme, gumové slovo, a je to neutrální časový údaj. Generální ředitelství státní služby, jak už jsem tady mnohokrát říkal, mají ve Velké Británii, mají ho ve Francii, mají ho v Polsku, v Nizozemí, v Belgii a i v jiných státech Evropy a normálně to klasicky funguje. Jenomže my jsme tady opět vytvořili určitý hybrid, který opět bude znamenat ještě větší politizaci státní správy, než tomu bylo do současnosti. Už jenom proto, že tam zakonzervuje některé lidi právě ta výjimka z předpokladu vzdělávání. Všichni, kdo tady vládli od roku 1990, ODS, sociální demokracie, to je jedno, všem tento instrument nefunkčnost služebního zákona nevyhovoval . Už jenom proto, že mohli dosazovat své kámoše.
Bude brát dva příjmy od státu za stejnou práci. Nemá to žádný smysl. To není nic, co bychom si vymysleli nebo co by pana poslance Plíška napadlo. To je osvědčený model z řady služebních zákonů zemí Evropské unie a zejména je to osvědčený model ve službě úředníků Evropské komise. Předseda SÚJB je v úplně jiné pozici než běžný státní úředník a myslím, že běžela dlouhá diskuse. Renomé českého SÚJB je takové, že bychom se velmi báli ohrozit ho touto regulací a čekali systémem pokus-omyl, zda to bude, nebo nebude mít dopad na kvalitu.
Ještě předtím, než dám slovo panu předsedovi Fialovi, mám zde jednu faktickou poznámku od pana poslance Tejce, který bude mít své dvě minuty.
Já si myslím, že naopak tato změna je nutná po tom, co jsme zažili v těch posledních letech, kdy řada lidí měla nadprůměrně vysoké odměny v řádu násobku platu, ale jejich výkon tomu rozhodně neodpovídal. Myslím si, že svázání se do určitých pravidel, kde subjektivní hodnocení, které rozhodně není vždy spravedlivé, je třeba upravit zákonem, což neznamená, že by nemohlo docházet k tomu, že by lidé neměli mít nárok na odměnu.
Děkuji. Další faktická poznámka pana předsedy Kalouska.
Nechci to extendovat, jenom velmi stručně. Pan kolega Tejc k tomu zapomněl dodat, že ta úprava přesto existuje. V tom zákoně už je uveden jasný limit mimořádné složky, která nesmí být překročena. To jsou ta pravidla. Ale to, co nechcete zřejmě akceptovat nepodpořením návrhu paní poslankyně Kovářové, je, že jste v případě nutnosti připraveni přistoupit k ještě většímu rovnostářství, a dokonce ten zákon to ukládá, než jsou ta pravidla 25 % maximální složky.
Ano a žádnou další faktickou nevidím, takže pan poslanec a předseda ODS má slovo.
Předkládali jsme dva pozměňovací návrhy, které obsahují více částí. Pozměňovací návrh, který jsem předložil já, obsahuje některá detailnější vylepšení, jako je třeba vypustit povinnou přítomnost odborů u úřednické zkoušky nebo vypustit výjimku pro platné úřednické vzdělávání na Státním institutu mezinárodních vztahů v Moskvě.
Nedařilo se jim dobře. Byli vystaveni i atakům ukrajinských nacionalistů. Na rozdíl od Polska nebo Maďarska, kde se o své krajany postarali, jsme nepomohli nikomu. Nestálo by nás to skoro nic. Jen projevit zájem. Děkuji za pozornost.
Než budeme pokračovat v rozpravě, tak se od 16 hodin omlouvá z dnešního jednání pan předseda Poslanecké sněmovny pan Jan Hamáček. Dále s přednostním právem je přihlášen pan Vojtěch Filip. Máte slovo.
Možná bychom mohli diskutovat, tak jak tady někteří začali, o jiných věcech. A to si myslím, že by si určitý bod zasloužilo. A ti, kteří tady hovoří, by měli používat stejný metr na všechny. Nikoliv metodu dvojího metru. Omluvit se za to, že neměli stejně razantní názor na to, když vypukla a prohloubila se bojová situace a válečná situace v Palestině a umírali tam lidé. A to jsem si vzpomněl jenom díky tomu, že jsme tady dnes a včera měli návštěvu izraelského Knesetu. A prosím, nepoužívejme metodu dvojího metru. Je to velmi nebezpečné. Je to nebezpečné pro Evropu, pro Českou republiku. Je to nebezpečné pro další vývoj. Já se ptám, jestli jsme zaujali stejné stanovisko k porušování práv jiných, když došlo k použití zbraní na jiných územích. Kde bylo zásadní stanovisko k tomu, že byla narušena bezletová zóna? Jakým způsobem jsme se chovali k tomu, když vznikl konflikt v Libyi a co se z Libye stalo? Kdo to zavinil, se tady nikdo nezeptal. Stejně tak bychom se mohli bavit o situaci v Sýrii. Kdo způsobil ten konflikt a jakým způsobem se rozhodli občané Sýrie ve volbách a koho zvolili? Zvolili toho, kdo byl odmítán a kdo byl neustále označován za toho, kdo je škůdce státu. Protože mají jiný názor než ti, kteří chtějí zneužít jejich přírodní a ekonomické zdroje. Pokud jde o situaci, kterou tady nastínili jiní. Dovolte mi, abych připomněl svá slova z března letošního roku, když jsme o tom tady hovořili. Říkal jsem o tom, že jsem seznámen dobře se situací na Ukrajině a že jsem informován svými kolegy z ukrajinské komunistické strany. Ano, fašizující moc na Ukrajině se pokusila zrušit frakci v ukrajinském parlamentu, pokusila se postavit ukrajinskou komunistickou stranu mimo zákon. A víte, jak to ve čtvrtek dopadlo? Jednání soudu se nekonalo, protože nefungoval u soudu elektrický proud. Tak daleko to dovedla současná kyjevská moc. Že nefungují státní orgány. Když jsme tam podle příslibu poslali advokáta, který se zabývá mezinárodním právem, který tam byl na straně ukrajinských komunistů, tak byl jedním ze současných mocných panem poslancem Ljaškem a jeho gorilami napaden, včetně kolegů advokátů z Portugalska, z Řecka, z Ukrajiny, a před zraky zástupců Generální prokuratury Ukrajiny, policie mu bylo vyhrožováno, stejně jako bylo vyhrožováno soudkyni. Já se té konkrétní soudkyni ukrajinského soudu nedivím, že využila toho, že tam nejde proud, a soudní řízení přerušila. Tak daleko jsme došli v podpoře moci, která není schopna zabezpečit nejzákladnější principy fungování demokratického státu! A to už ani nemluvím o tom, že samotné soudy nefungují, protože nemají dostatek elektřiny. Jak se bude chovat Evropská unie? Jak se bude chovat česká politika, až budeme tady stát před problémem, jestli budeme mít dostatek plynu, nebo jestli ho někdo na Ukrajině ukradne a do České republiky ten plyn ani nedoputuje? Jak se budeme chovat? Koho požádáme o to, aby ty dodávky sem plynuly? Děkuji. A pak už pan ministr Mládek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Promiňte, prosím, ale já bych se chtěl ohradit proti vyjádření pana ministra zahraničních věcí, že tady byl napaden prezident republiky. Já jsem prezidenta republiky nenapadl. Já jsem konstatoval, že nám pan prezident ve Walesu udělal ostudu. Což si myslím, že je zpráva, kterou jsme vstřebali nejenom my, ale celý svět. Faktem je, že český prezident udělal České republice ve Walesu svými vystoupeními ostudu. Protože on sám z Ústavy není odpovědný, je za něj odpovědná česká vláda, volal jsem k odpovědnosti zástupce české vlády, tedy ministra zahraniční, jestli by to nemohli nějak zařídit, aby ten prezident nedělal ostudu, vzhledem k tomu, že jejich politická strana a pan ministr Zaorálek osobně tohoto prezidenta doporučovali české veřejnosti ke zvolení. Předpokládám, že si pan ministr Zaorálek nemyslí, že jsme zvládli zaplatit všechna světová média. To za prvé. Pak se obávám, že Zaorálek, Sobotka a Babiš si tuto zakázku koupili od firmy Bögl a Krýsl.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já začnu tím, že bych rád sdělil, že závidím všem, kteří to mají tak jasné, kteří to vidí 0:1, kteří vidí, kde jsou ti dobří, kde jsou ti špatní. Závidím samozřejmě - prostřednictvím pana předsedajícího - panu předsedovi poslaneckého klubu Kalouskovi, který to má také jasné a který si myslí, že to všechno vyřeší tím, že označí někoho za lumpa a jiného za toho správného kovboje. Nicméně nechci tady mluvit o anexi Krymu, která je pro Českou republiku jako malou zemi samozřejmě nepřijatelná. Nechci tady explicitně mluvit o sankcích jako takových. Tady mohu jedině poděkovat panu premiérovi za to, že udělal všechno pro to, aby nedopadly na český průmysl. Současné dění na Ukrajině ukazuje, že v otázkách energetické bezpečnosti máme obrovskou závislost a propojenost.